To byl jeden z těch pokusů, který byl ze strany ochránců lidských práv zamítnut, a spadlo to. A to, co my se tady snažíme, tak samozřejmě není věc, která by ten systém nějakým způsobem zachránila, která by působila sama o sobě, ale je to šance, jak dát určitou naději lidem, kteří se v tom terénu skutečně - podotýkám skutečně - pohybují. A co to může znamenat pro ty děti? Může to pro ně znamenat, že třeba poprvé v životě uvidí, že si jejich rodiče nemůžou dovolit úplně všechno! A že když někdo něco provede, tak přijde taky trest. A trest rychlý a okamžitý. A to je věc, kterou náš právní systém doteď starostům, municipalitám nedává.
Děkuji, pane předsedající. Já bych možná ještě vaším prostřednictvím chtěla poděkovat panu kolegovi Beitlovi, protože řekl vlastně to gros. My neříkáme, že všichni lidé, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi, jsou přece problémoví. To tak přece není. Oni nechtějí dodržovat pravidla, nechtějí se začlenit, tak co s nimi budete dělat? Budete je nutit? Budete je dávat do bytů, protože je to tam pěkné, a budete říkat, je to správné? Oni ho vybydlí, zlikvidujou, vyčistí! To je zdevastovaný byt, a přitom to byly pěkné byty. Ty děti nemají vzor a je potřeba to změnit.
Děkuji a nyní paní poslankyně Richterová. Prosím.
A tam jsou vlastně pokuty třeba za neuposlechnutí úřední osoby až 10 tisíc korun. Zajímá mě, proč toto, co mně osobně přijde velmi přísné, chcete měnit. Jsou tam možnosti i velké přísnosti za opakování.
Věřím, že kolegyně Aulická už vyskakuje metr vysoko. Protože oni prostě nezaplatí nic. Nejenom jim, ale smějí se i těm represivním orgánům, městské policii, úředníkům, a ještě jsou na ně sprostí!
Děkuji.

Ať se vám to líbí, nebo ne.
Já vám z něj odcituji, vy jste ho asi nečetla pozorně stejně jako většina členů vládní koalice. Tady je jeden takový hezký odstavec: "Zjednodušíme volební pravidla tak, aby se občanům usnadnil přístup k volbám, včetně zavedení korespondenční volby, zrušení místní příslušnosti pro vydávání voličských průkazů. Shodou okolností dneska jsme měli 97. schůzi Poslanecké sněmovny.
Jasně, je tady většina, ta to prohlasuje. Ty návrhy jsou takové, jako kdyby někdo rád bydlel v nevyhovujících podmínkách, a předpokládá se, jako by každý mohl příští týden bydlet někde lépe. To bohužel odporuje realitě, tak to prostě není.
Děkuji a s faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Aulická, poté pan poslanec Juchelka a poté pan poslanec Bauer.
Děkuji, pane předsedající. A myslím si, že budeme teď všechno tedy svalovat na pandemii, protože právě Pirátům se tento návrh nelíbí. A s těmi se bohužel nikdo celou dobu nebavil. A já ještě budu hovořit dál.

Já si pana Křečka velmi vážím. Na druhou stranu institut pana ombudsmana v této problematice všem obcím, všem krajům dělal dosavadně jenom problémy.

Do té doby se nic neudělalo. Šest ministerstev, nepracoval na tom téměř nikdo.
Děkuji, děkuji za dodržení času.
Ale na začátek jenom pár čísel. Na sociální začleňování se dalo za posledních x let několik miliard korun. Od té doby stoupl počet vyloučených lokalit na dvojnásobek. V tuto chvíli jich máme 606, bydlí tam 115 tisíc lidí. My potřebujeme dát starostům, obcím, municipalitám nějaký nástroj k tomu, aby mohli už konečně něco s tím dělat. Nemůžeme pořád jenom na něco čekat, zaštiťovat se lidskými právy. Takže vás vyzývám, pane Černohorský, pojďte tady k mikrofonu a poraďte těm starostům, co mají dělat. Co mají říkat těm sousedům, kteří se potřebují vyspat ráno do práce, a hraje tam ve dvě hodiny ráno hudba? Co mají dělat? Jakým způsobem mají zareagovat?
Děkuji, děkuji za dodržení času.
Na margo pana předřečníka Lukáše Černohorského prostřednictvím pana předsedajícího. Já bohužel musím konstatovat - čtení textu za jedna, pochopení textu za pět. Já vím, že covid překryl úplně všechno v této zemi. Prosím vás, nikdo nikomu žádné peníze nebere. Ten drobný návrh, který tady představuji, je pouze doplnění toho stávajícího zákona, o ničem jiném to není. A abyste někomu mohl strhnout z těch dávek 300 korun za tu pokutu, tak za prvé ten přestupek někdo musí udělat a za druhé ten přestupek musí být závažný.
Tím by měly být poznámky vyčerpány.
Já zkusím v té rychlosti jenom tady nastřelit jako odpověď panu kolegovi.
Děkuji za slovo. Já v té faktické bych ráda zareagovala na pana kolegu Bauera, který říká, že to je malý pokus něco s tím udělat. Protože ten cíl je pro mě na té novele velmi nejasný. Já bych jako cíl chápala snížit počet vyloučených lokalit, zvýšit počet dětí s dokončeným vzděláním. Ten reálný cíl podle mě není stanoven. To předškolní vzdělávání se zavádí nově jako sankce. To je prostě velice těžké. Tam prostě ve finále by ten návrh uvrhl tyto rodiny do ještě větší finanční, materiální, ale i sociální deprivace. Týká se podpůrčí doby. Stejně tak už v současné době úřady práce v praxi působí na dotčené osoby, aby uplatnily své nároky a požádaly o invalidní důchod. Ale ve skutečnosti ten návrh fakt nedává smysl. Takže je tam jednak chyba v tom, jak je vůbec formulován, a jednak je s největší pravděpodobností protiústavní. - To jsem citovala stanovisko ministerstva. Prostě proto, že nemáme být stát, kde šikanujeme na administrativních detailech, ale máme jít k tomu jádru pudla. To jádro pudla jsem popisovala: opravdu řešit osoby práceschopné, které jsou v té evidenci, a neměly by v ní být. To opravdu řešit, a ne zavádět takovéto podmiňování plněním administrativních povinností, kdy ve finále může jít právě o zbytečnou zátěž pro lidi se zdravotním znevýhodněním pečující o jiné závislé osoby nebo o lidi ve starobním důchodu, co taky potřebují tuhle podporu. Tento návrh předkládám k návrhu, který byl přijat na výboru pro sociální politiku. A vzhledem k tomu, že tyto dopady nebyly dostatečně vyhodnoceny, tak navrhujeme tento bod vypustit, abychom předešli nepředvídatelným dopadům na třetí osoby. Současně o co jde? Takže to je pozměňovací návrh číslo 7413 týkající se společně posuzovaných osob. Takže to je úprava, kterou není nutné měnit, ta už dnes funguje. Ale co ta navržená úprava dělá? Stejně by to museli provést, zrealizovat. Takto je to napsáno bez jediné možnosti výjimky. Takže co je to řešení? Navrhuji v tom pozměňovacím návrhu, aby tam bylo to "může jim být odebrána". Takže pokud to nevpuštění bude bezdůvodné, tak žadatel o dávku přijde, ale pokud by prostě uznali ti pracovníci provádějící to místní šetření, že tam byl jasný a závažný důvod, tak by to mohli zohlednit. Pokud by to odebrání bylo povinné, tak by ty příčiny nevpuštění nebylo možné v žádném případě zohlednit, byť by to lidsky mohli ti úředníci jakkoliv chápat. Je to vyloženě ta situace, kdy se navrhuje odebrání na šest měsíců. Po konzultacích s mnoha lidmi to považujeme za nepřiměřeně přísné. A vlastně tam chybí to omezení doby, na kterou to může být sníženo, a my tam navrhujeme strop -
Tak je 19.00 hodin, takže já vás přeruším.
Nicméně komplexní pozměňovací návrh, který byl konzultován s Ministerstvem práce a sociálních věcí, a pan navrhovatel o tom mluvil, zmírňuje dopad návrhu na práva především nezaopatřených dětí tím, že se jim zachovává částka životního minima. Dávkový systém nemá být sítí, ve které člověk uvízne na celý život. A my je určitě budeme podporovat i v následujícím období. V tuto chvíli Ministerstvo práce a sociálních věcí usiluje o to, aby právě do těchto oblastí byly směřovány evropské fondy pro další rozpočtovací období. Ještě možná jednu poznámku. O tom bychom mohli mluvit dál. Ty dopady musíme před třetím čtením znát. A já věřím tomu, že se tomu budeme při projednávání v sociálním výboru věnovat. A samozřejmě to bude požadavek i na Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby nám poskytlo tyto údaje o dopadu návrhu. A věřím tomu, že ve třetím čtení poté rozhodneme jako Poslanecká sněmovna tak, abychom lidem pomáhali, abychom zajistili to, o čem jsem mluvila na začátku, že sociální síť má fungovat jako trampolína, má prostě lidem pomoci.
Slovo má pan poslanec Profant.
A to, že se budeme tvářit, že problémy neexistují, že jsme to potrestali, že jsme jim něco nevyplatili, to nepovede k tomu, že se problémy vyřeší. To povede jenom k množení problémů jiného charakteru. Toho jsme si všichni vědomi. Tak já jsem si vyhledal vyjádření Charity České republiky, zastřešující organizace, která sjednocuje spoustu charitativních organizací. Ale mám tu takové velmi stručné shrnutí. Cituji tedy Charitu České republiky: Nebezpečný sociální experiment, který sociální politiku de facto nahrazuje politikou trestní a který řadu lidí, kteří se už teď neobejdou bez pomoci, uvrhne do ještě větší bídy a ilegality. Těmito slovy označují odborníci chystanou novelu zákona o hmotné nouzi. A my jsme pochopili všichni, že nám na žádnou z našich věcných otázek asi neodpovíte, nicméně doufám, že si odpovědi připravíte aspoň do třetího čtení.
Někteří se do toho nezapojili. Byl na to čas, mohli jsme se tomu věnovat. Vychází se z toho, že neposílání dětí do škol je vůbec nejvážnější z přestupků, kterých se návrh má týkat. Jedná se o přestupky opět na základě doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí. Jsou to přestupky spočívající v porušení povinnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou obce pro pořádání, průběh a ukončení veřejně přístupných sportovních, kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték. Slíbili jsme, že s tím něco uděláme. Buď tady křičet, nadávat, lamentovat - a to prakticky nikam nevede. My jsme k tomu přistoupili tou druhou cestou, to znamená, že přicházíme s tímto drobným návrhem.
Děkuji panu poslanci Bauerovi jako navrhovateli za úvodní slovo. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Prosím, máte slovo.
Já se pak přihlásím ještě samostatně.
Nicméně máme zde s přednostním právem přihlášku pana poslance Černohorského.
Lze očekávat, že sociální důsledky pandemie pocítí nejvíce právě ti nejchudší. Ještě větší obavy mám o možné dopady návrhu na rodiny s nezaopatřenými dětmi. Kumulované dopady současné a navrhované právní úpravy na situaci rodin s nezaopatřenými dětmi tedy mohou být v podstatě likvidační. Riziko prohlubování chudoby a sociálního vyloučení u rodin s nezaopatřenými dětmi vnímám jako značné a možná negativa podle mě převyšují možné přínosy odstrašujícího charakteru sankcí, které zamýšlel předkladatel návrhu.
Ano, tak počkáme na vyjádření. Tak já dám pět minut, ať to neprotahujeme, a prosím o vyjádření, kdy se tedy někdo dostaví.
Proč to říkám? Protože tohle by byl obrovský cíl. To je tedy jeden okruh témat, co byl v tom původním návrhu. Pak je druhý okruh a to je vyřazování z evidence nezaměstnaných kvůli porušení léčebného režimu. A zase, tam se asi nepočítalo s tím, že už od roku 2017 právě platí to zpřesnění, že kdo je nemocný a nezaměstnaný a porušuje léčebný režim, tak může být na šest měsíců, na půl roku, zase vyřazen z té podpory. Takže na tom jenom chci zdůraznit, že řadu věcí už v té legislativě máme, už platí dlouhodobě a jenom se to třeba málo ví. To byl patrně i důvod toho, proč SPD navrhlo tento třetí tematický okruh do toho původního návrhu. To už je to, co jsem říkala, že už od roku 2017 platí. A zase tady je poměrně paradoxní, že bylo vlastně v praxi tím návrhem ze strany SPD navrženo zvýhodnění pro příbuzenské pěstouny. Proč to takto rozargumentovávám? Abychom si řekli, že ten samotný výchozí základ, výchozí návrh, nevycházel patrně ze záměrů předkladatelů, ale naopak s největší pravděpodobností prostě nebyl legislativně zpracován tak, aby odpovídal těm záměrům. Každý by si řekl: tak přece mohou jít pracovat. A ano, u těch, kteří jsou práceschopní, naprosto souhlasím s tím, ať se velice důsledně řeší právě to zaměstnávání.
Já prostřednictvím vaším, pane předsedající, k panu kolegovi Pikalovi. Ano, máte pravdu. Ty volby budou zpochybněny. Ta společnost je drtivě a těžce rozštěpena, a nebýt korespondenční volby, tak se to prostě nestalo. Co se týká toho, že ti lidé žijící v zahraničí jsou občany druhé kategorie, není to pravda. Oni vždycky můžou z toho zahraničí přijet domů, pokud je to opravdu tíhne k tomu, aby hlasovali, a můžou si to odhlasovat doma, dneska na zastupitelských úřadech. A říkám to s plným vědomím toho, že jsem sám tři roky žil na Novém Zélandu, dva roky v Anglii, a po tu dobu, co jsem žil v zahraničí, by mě opravdu nenapadlo ovlivňovat svou volbou život občanů v zemi, ve které já nežiji, a ani jsem to dlouhodobě neplánoval. Je to prostě Pandořina skříňka a akorát tím rozštěpíte společnost.
Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Když máme řešit jenom to, co Ústavní soud nám sdělil, že máme řešit, já s tím tedy nesouhlasím, ale když je takováhle dohoda, my jsme z toho jednoho volebního obvodu ustoupili, tak tam ale neprotlačujme něco, o čem ten Ústavní soud vůbec nemluvil.
Ano, já budu zcela konzistentně souhlasit s panem poslancem Nacherem vlastně v obou věcech, které řekl. Souhlasím s tím, že ten jednomandátový obvod by byl zcela nejpoměrnější, ano, ale měli jsme nějaké limity. To mi přijde jako úplně absurdní argumentace. A pak bych chtěl ještě podotknout, že svět není Amerika. Umožňuje to, jak tady zaznělo, Nový Zéland, umožňuje to Austrálie. A nekvalita prezidentských kandidátů, ze kterých si musí vybírat američtí voliči, podle mého způsobu je systém většinový a systém dvou stran, který v Americe mají, který prostě generuje takto nekvalitní kandidáty.
Já jen stručně reakce na pana kolegu Nachera. On neustále opakuje, že ta debata je nefér v tom smyslu, že se argumentuje nálezem Ústavního soudu, a protože nemusí být jeden obvod. Já bych za naši stranu jenom chtěl upozornit, že hlavní stanovisko za nás řekl Marek Benda a argumentoval zcela správně čistě politicky. Vůbec se neodvolával na nějaké ústavní soudy v tom smyslu, proč si myslíme, že ten jeden obvod není politicky vhodný. Prosím vás, nemluvte o tom, že volby jsou spravedlivé nebo nespravedlivé. Na spravedlnost si lidský rozum vymyslel soudy. Žádné volby z principu nemůžou být spravedlivé a ztrácíme jenom čas, když říkáme, co je spravedlivější a méně spravedlivé. A ještě snad jedna krátká... A to je poznámka praktická, to není žádná kritika Ústavního soudu. Tak to prostě je a musíme s tím počítat a pracovat. A v reakci na pana kolegu Volného.
Vyvolal jste další dvě faktické poznámky - vašeho kolegy Pavla Žáčka a Patrika Nachera. Kolega Chvojka je stále na čekačce.
Jestli se nám nelíbí kandidát jedné či oné strany nebo ten, kdo ty volby vyhrál, nenapálil bych americký volební systém. Proto bych přistupoval s pochopením k tomu systému a ne prostřednictvím konkrétního prezidenta, jestli se nám líbí, nebo nelíbí.
Já pouze v tuto chvíli tady poukazuji na to, že to, o čem Ústavní soud hovořil ohledně rovnosti hlasů v jednotlivých krajích, tak jsem přesvědčena, že v tuto chvíli tento návrh tuto otázku pořád nevyřešil. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Budou následovat faktické poznámky.
Děkuji za slovo. Mandáty se dostávají za hlasy, nikoli za procenta.
Prosím, máte slovo.
Aby náhodou nějaký kraj díky těm zbytkům v případě přijetí pana Vondráčka nezískal více mandátů nebo naopak méně mandátů.
Děkuji.
Musím reagovat na pana místopředsedu na pana Vojtěcha Pikala. A to získají pak ti, kteří budou mít ty největší zbytky. Kdybych to vzala před těmi čtyřmi lety, tak bychom dostali další dva. To znamená čtyři. A měli jsme pět. Ale můžou občané Karlovarského, Libereckého kraje a dalších menších krajů za to, že bydlí v těchto krajích? Ale pouze říkám a jsem přesvědčena o tom, že to, co Ústavní soud napadl, tak že i tímto návrhem se to podle mého názoru nepodaří narovnat. Děkuji.
Děkuji. To asi stačí takto.
Pan poslanec Tomáš Martínek s faktickou poznámkou.